Bez všech těchto věcí nebude mít smysl a nebude fungovat. To je potřeba mít na paměti. Poslední dvě poznámky. Víte, že s tím návrhem je spojeno to, že to budeme pravidelně každé dva týdny vyhodnocovat, případně parametricky upravovat.
Jako první se o slovo přihlásila paní poslankyně Alena Gajdůšková.
Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, v téhle chvíli jenom velmi rychle. Také jsem zdůvodnila v obecné rozpravě a podrobné zdůvodnění je zase v dokumentu, který je již zaveden v systému.
Takže prosím, nyní tedy vystoupí paní poslankyně Lucie Šafránková a připraví se pan poslanec Jan Chvojka.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych jenom v krátkosti představila pozměňovací návrhy poslaneckého klubu SPD k návrhu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. V prvním pozměňovacím návrhu navrhujeme do tohoto zákona doplnit institut mimořádného příspěvku i pro osoby samostatně výdělečně činné, kterým byla nařízena karanténa a které jsou zároveň účastníky nemocenského pojištění, uzavřeného nejpozději 1. února letošního roku. Nevidíme jediný důvod pro to, aby tito řádně nemocensky pojištění živnostníci neměli v době epidemie koronaviru v situaci, kdy je jim nařízena karanténa, stejné právní a finanční podmínky jako nemocensky pojištění zaměstnanci. Bylo by to oprávněně možné vnímat jako jejich diskriminaci i jako určitý trest za jejich zodpovědné chování. Ve druhém pozměňovacím návrhu navrhujeme, aby tento mimořádný příspěvek při nařízené karanténě byl vyplácen všem zaměstnancům ve stejné a jednotné výši, tedy 370 korun za každý kalendářní den trvání nařízené karantény bez jakýchkoliv dalších omezení. Toto opatření směřuje zejména na pomoc zaměstnancům s nižšími příjmy. Není zdůvodnitelné, aby jim byl jakkoliv krácen. V současné době by mohlo znamenat významný zásah do jejich příjmové situace riziko, že nebudou moci zaplatit všechny své povinné výdaje typu nájemného a záloh na energie. Stejné opatření je součástí i prvního návrhu, který se týká živnostníků. Děkuji vám a prosím vás o podporu.
Nyní vystoupí pan poslanec Jan Chvojka v podrobné rozpravě, připraví se paní poslankyně Olga Richterová. Už nevystoupíte. A vystoupí pan poslanec Jan Chvojka. Paní poslankyně Gajdůšková má zájem o závěrečná slova. Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Tyto zvýšené náklady na mimořádný příspěvek nepůjdou k tíži zaměstnavatele, to považuji za velmi důležité. Pro tento bonus jsme totiž nastavili strop ve výši 90 % hrubé mzdy, což je 100 % redukovaného vyměřovacího nákladu. Ani při zavedení izolačky tak nikdo nebude finančně motivován k tomu, aby nešel do práce a jen kvůli bonusu nastoupil do karantény, případně uměle nahlašoval osoby ze svého okolí. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych to shrnula. Tato finanční motivace má podporu nejenom v rámci sociálního dialogu, ale také mezi odborníky vládního NERVu. Pokud se často uvádí, že náklady na plošný lockdown, to znamená na plošnou uzávěru ekonomiky se pohybují ve výši 2 miliard korun denně, tak náklady na izolačku budou při současném průměrném počtu karantén stát zhruba 400 milionů korun za měsíc. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím vás o podporu tohoto tolik potřebného zákona, který je výsledkem nejenom jednání na politické úrovni, ale právě i v rámci dialogu se sociálními partnery, v rámci boje s pandemií byla prosazena celá řada restrikcí, proto považuji za velmi důležité, abychom přijali také tuto změnu, která jde pozitivní cestou a motivuje občany k zodpovědnému chování, nikoliv abychom pouze trestali, zakazovali a strašili.
Já děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové za její úvodní slovo.
Paní ministryně již podrobně návrh představila.
Máte hospodu, máte ji ve vlastní nemovitosti, na kterou jste si vzali hypotéku. Dosáhnete na něco? Dosáhnete na něco? Nedosáhnete. Je to likvidační pro kulturní život na té obci. Zároveň také když zavřete tu jedinou hospodu - a to nejsou jenom hospody, to se může týkat vlekařů, to se může týkat kadeřnice, dalších služeb - tak to dopadne na ty podnikatele, na jejich rodiny, na jejich zaměstnance. Uvědomuje si tady to vláda? Ale ne, vláda chce 3 miliony maximálně a vláda chce ještě ukládat zákaz činnosti až na jeden rok. Prosím, vzpamatujme se. Má se pomáhat, nemá se trestat. Já si to nemyslím. Tak to není. Sněmovna v rámci krizového řízení má jenom to derogační slovo nebo možnost to prodloužit. To je pravda. Kde je pan premiér? Proč tady nesedí? Nebyl to náhodou on, který se státnicky prsil a říkal, že politickou odpovědnost přijímám a nesu ji jenom já? A najednou se z toho premiéra, který tak státnicky před vlajkou toto říkal, stal srab, který ukazuje na opozici a říká: Ona za to může. Ne, ministerstvo má mít plán na to, co se stane, když nouzový stav nebude pokračovat, má vědět, co se bude dál dít, jaká opatření budou moci fungovat. To, kam se to teď dostalo, to, že se vedou frustrující jednání s opozicí, ještě vynucená - opozice se prostě vlamovala premiérovi do dveří, chtěla tu situaci řešit. Něco jste nám vzali, řekli, že to je vlastní. Rozumím, že hnutí ANO je zvyklé vládnout z pozice síly, ale ta hlasovací mašina se jednou zastaví.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jenom velmi krátce. Nouzový stav je jenom technikálie. To je, jako když řekneme, že máme dům, který je natřený jinou barvou, než my bychom chtěli. A potom odtáhneme lešení, kterým máme kolem toho domu chodit, abychom ho mohli znovu natřít. A taky bych rád připomněl, že určitě všichni sledujete na svých mobilech a na svých počítačích to, jakým způsobem jsme během těch deseti hodin vyděsili hejtmany. Kdybych byl hejtman, tak mám tak veliký strach, že se budu držet něčeho hodně pevného. Takže jenom na to, prosím, mysleme, a nevím, proč je nouzový stav takový červený hadr. Z mého pohledu je to jenom technická záležitost, kterou když si dáme pryč, tak se regulérně střelíme do nohy a budeme mít všichni problém.
Já vám děkuji.
Dovolím si na to hned zareagovat, proč je to takový problém - z toho důvodu, že to není jenom technická záležitost. Pane ministře, má vláda nějaký plán na to, co se stane v pondělí, když se neprodlouží nouzový stav? Máte přehled o tom, jaká budou udržena dále, jaká nebudou udržena dále?
Již nyní Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje informace elektronicky celé řadě subjektů, a to jak v rámci resortu práce a sociálních věcí, tak mimo něj, a i nadále pracuje na rozvoji v této oblasti. Příkladem je například ePortál České správy sociálního zabezpečení, který průběžně reflektuje současnou strategii eGovernmentu v České republice.
Dobrý den, děkuji za slovo. Můžu promluvit o tom, že jsme byli v úzkém kontaktu? Já vám to schválně přečtu. Super, že se k tomu vyjádříte, jsem ráda. To je tedy užší varianta, užší pozměňovací návrh. Ještě jednou to shrnu. Takže to je ta klíčová věc.
To znamená, ne že by oni si mohli jenom tak rozhodnout. Znovu vrátím k tomu, co je důležité. My, ať zvolíme tu cestu - a teď se zdá pravděpodobnější ta cesta, že necháme tu zodpovědnost hejtmanům - tak my zcela jednoznačně se tady sejdeme. A já prosím, abychom nepřestali v tom jednání, které dneska začalo. A pro mě... já si z něho beru to pozitivní - že se jedná, protože můj dědeček říkal, že dokud se jedná, ještě se nestřílí. On zažil první světovou válku. Takže dokonce bych i řekl, že se dneska míň střílí mezi námi navzájem, protože si všichni uvědomujeme vážnost této chvíle. A já mám velikou prosbu, abychom v tom jednání nepřestali. Bylo to na začátku. Nevěděli jsme přesně, co se stane. Prosím vás, vezměte si, jak velký je to přestupek, když hejtman něco udělá? Má velké pravomoce. Neměli bychom právě v této věci uvažovat o určité úpravě směrem do budoucna? Nevím, co mám udělat pro to, aby se jednalo. Přesto, ne proto, aby to prošlo, ale proto, aby to bylo důvodem k jednání a k zamýšlení, si dovolím podat pozměňovací návrh. Pro mě to má smysl tehdy, když to povede k jednání. Prosím vás, zkuste se na to podívat očima hejtmanů. A ta druhá věc je případně možnost, kdybychom byli schopni dohodnout se rychle. Ale znovu se vracím k tomu, prosím vás: děkuji za dnešní dvě hodiny, ve kterých jsem tady jenom chodil sem a tam a někde se jednalo. Protože znovu zopakuji slova svého dědečka: dokud se jedná, tak se nestřílí. Ale prosím vás, berte to, že se tady v té věci sejdeme, že to bude i o nás, že to bude o vládě. Věřte mi, že to neříkám ze žádných volebních důvodů. O mém budoucím fungování v příštích volbách rozhodla moje žena - rozhodla se, že mi nedá hlas, a bez tohohle hlasu já do žádných voleb nejdu. A proto tohle říkám i s větší svobodou než mnozí z vás, kteří tady budete kandidovat.
Děkuji panu poslanci Stanislavu Juránkovi za jeho vystoupení. A za druhé riskuji jediné, že někdo namítne postup předsedajícího.
Tak prosím. Paní poslankyně Kateřina Valachová byla v pořadí. Poznamenal jsem si ji. Já o své vůli nemohu nevyzvat paní poslankyni Valachovou, pakliže tam byla přihlášena. Prosím.
Dovolte, abych přistoupila ke svému vystoupení. Každopádně, vážené kolegyně, vážení kolegové, za poslanecký klub KSČM se samozřejmě chceme vyjádřit k tomuto návrhu. To je jedna věc.

Takhle jsem to četla, takhle to vnímám.

Jenom apeluji na to, co tady řekla paní ministryně Schillerová.
Nyní požádám jako poslední v obecné rozpravě o vystoupení paní poslankyni Kateřinu Valachovou.
Reaguje na pozměňovací návrh paní poslankyně Richterové. Obě máme za cíl umožnit poskytování sociálních služeb v distanční formě, online, telefonicky a podobně, jelikož jak ukázala současná pandemie, tato možnost v zákoně o sociálních službách chybí. Jak už jsem zmínila, chci reagovat na určité legislativně technické upřesnění a také její návrh rozšířit. Navrhuji tedy, aby všechny sociální služby, u nichž to je možné a vhodné, mohly poskytovat svoje služby v distanční formě, nikoli pouze krizová pomoc. Schválením tohoto pozměňovacího návrhu by přineslo významnou pomoc pro poskytovatele sociálních služeb.
Nyní se podívám po sále, zdali ještě někdo chce vystoupit v obecné rozpravě. Pan zpravodaj?
Jde o možnost dálkového nahlížení do exekučního spisu a zavedení elektronického exekučního spisu v návaznosti na navrhovanou digitalizaci.
Pan poslanec Kupka není přítomen, ale to nevadí, má ještě prostor. Takže v podrobné rozpravě pan poslanec Ondřej Polanský a připraví se... Aha. Prosím, pane poslanče. Další vystoupí pan poslanec Ondřej Polanský a připraví se pan poslanec Jan Chvojka.
Nyní se tedy k němu jenom hlásím, co se týče splnění formálních náležitostí.
Já bych se mohl připojit tady ke kolegyni sedící kousek ode mě, kolegyni Černochové, která o tom mluvila. Nebudu to opakovat, protože důležité řekla, ale chybí mi opravdu pružná, permanentní strategie, co se týká školství. To není přece o tom, že pan ministr se objeví a zmizí. To se tady téměř neděje, ať se nikdo nezlobí, takže to opravdu nedělá dobrý dojem ani na ty, co to sledují. Ty děti, žáci, studenti, téměř rok bez školy. To je ztráta, kterou podle mého názoru, učitelského názoru, už nikdy v životě nedoženou. Skoro bych řekl, kdyby to jenom trochu bylo možné, celý ten rok vrátit zpátky. Ty doženeme určitě snadněji. Učitel i žák může mít roušku, to přece není možné aspoň toto neposunout. Takže tady si myslím, že je velký dluh. Totéž lyžařské areály. Majitelé skiareálů nadto tvrdí, že udělali všechno pro to, aby tam byl anticovid režim nebo anticovid opatření. Prostě přece to snad neříkají do prázdna. Nejhorší ze všeho je frustrace, která nemá konce. Každý týden, každý den těchto omezení, kdy není naděje na nějakou změnu, je prostě velmi dlouhý. Každý pochopí, že nějaká opatření musí být a že něco musí akceptovat. Ale nemůže to být pořád stejné bez nějakého pohybu tam nebo zpátky.
Již takřka rok nejsou děti ve škole, již takřka rok krachují velké části českého hospodářství, již je to rok, kdy začal krachovat státní rozpočet České republiky. To jsou fakta. Další fakta jsou, že opatření nefungují, ani nikdy nefungovala. To není žádná vina vlády, to prostě nejde. Čili jediné řešení je otevření škol, otevření ekonomiky. V tom není žádná změna. Jistá změna nastala u opozice, a tedy u komunistické strany, která to dosud podporovala. Čili my jsme nemuseli nic měnit, my hlasujeme pošesté proti nouzovému stavu. My k takovýmto kvazi opozičním stranám nepatříme. Naše pozice je zhruba tato: chceme okamžité otevření škol, malých obchodů, služeb, jako je holičství a podobně, vleků a lanovek, restaurací za přísných hygienických opatření. Ale k ničemu takovému tady nedochází.
Děkuji a nyní vystoupí paní poslankyně Helena Langšádlová, v tuto chvíli poslední přihlášená do rozpravy. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Zaznělo to tady od paní vicepremiérky. Tak, paní vicepremiérko, hůře. Počet obětí, počet nakažených: hůře. Ekonomické dopady: hůře než ty ostatní. U jiných krizí opravdu může stačit rozhodování vlády, správné rozhodování vlády. Ale u krize, jako je pandemie, potřebujete také spolupráci všech občanů, všech nás, kteří v této společnosti žijeme. Bez toho tuto krizi nemůžeme zvládnout. Nemůžeme zvládnout! Strategická komunikace a komunikace s občany není něco navíc, jak si možná myslí pan ministr, ale je základním předpokladem toho, abychom tuto krizi zvládli. Protože vy můžete přijímat jakákoliv opatření, můžete nasazovat jakékoliv síly, ale pokud se každý z nás ve svém každodenním životě nebude chovat zodpovědně, tak nemáte šanci toto zvládnout. Nemáte šanci. Strategická komunikace není něco navíc. Strategická komunikace je základním předpokladem zvládnutí této krize. Já tamhle koukám na pana bývalého ministra Vojtěcha.
Nyní jako předposlední pan poslanec Ondřej Profant a připraví se pan poslanec Lukáš Kolářík.
Děkuji. Všechny mé návrhy jsou odůvodněny ve sněmovních dokumentech.
Prosím. A ještě pan ministr vnitra Jan Hamáček.
Děkuji. Jsou odůvodněny, nicméně velmi stručně. A ten třetí se týká zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Pan ministr, pan zpravodaj.
Zkrátka strategická komunikace, komunikace s každým člověkem, který tady žije, je úplně základním předpokladem pro zvládnutí této krize. To je přece velmi závažná věc. To znamená, že velká část společnosti odmítá spolupracovat. A je mnoho dobrých praxí, které jsme mohli přijmout. My jsme toto naprosto podcenili a teď jsme v situaci, kdy žádný nouzový stav - nenouzový stav. Pokud vám lidé nebudou věřit, nebudou vám rozumět a nebudou se odpovídajícím způsobem chovat, tak žádná opatření nebudou fungovat, a proto z tohoto místa velká prosba. Na každém z nás záleží na tom, jestli budou otevřené školy, jestli budou otevřené obchody, protože jedna věc je, co se stane dneska. Ne kvůli vládě, ale kvůli sobě navzájem, protože ty dopady jsou opravdu mimořádně vážné.
Nyní s přednostním právem vystoupí pan ministr zdravotnictví Jan Blatný, připraví se také s přednostním právem pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Vážený pane předsedající, milé dámy, vážení pánové, dnešní jednání je velmi dlouhé, ale jak už zde bylo řečeno, a právě před nedávnou dobou, téměř v jeho závěru, spoustu věcí jsme byli schopni dnes probrat a spousta věcí se dnes možná stala poprvé. Je jasné, že si všichni uvědomujeme, že situace je složitá. Všichni jsme se shodli na tom, že je vážná, a ať už se dnes bude hlasovat jakkoliv, všichni jsme se shodli na tom, že to nemá být signál k tomu, že bychom měli přestat dodržovat nastavená opatření. Jinak by se situace stala opravdu kritickou. Rád bych znovu zmínil, že nouzový stav je jen technický způsob, kterým lze účelně a zákonně umožnit potřebná opatření. Je pravda, že jiné cesty jsou, ale jsou složitější a méně efektivní.